Děkuji. Kdo je pro? Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Děkuji. Zahajuji hlasování. Návrh nebyl přijat.
Byl projednán rozpočtovým výborem a stanovisko nedoporučující.
Kdo je proti? Stanovisko, paní ministryně? Kdo je pro? Návrh nebyl přijat. Děkuji. Pane zpravodaji, prosím, umožněte panu poslanci. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, ty nejasnosti jsou snad pryč, takže opět dávám slovo panu zpravodaji.
Já se omlouvám za nejasnosti.
Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Zahajuji hlasování. Návrh byl přijat.
Další pozměňovací návrh je pana poslance Volného pod číslem 7555, rozšíření srovnávacího období.
Prosím stanovisko? Kdo je proti? Návrh byl přijat. Kdo je pro? Návrh nebyl přijat. Prosím stanovisko? Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Ano, děkuji. Než začneme hlasovat, byl zde návrh na odhlášení. Všechny jsem vás odhlásil. Hlasujeme o usnesení, tak jak jsem ho přečetl. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Končím projednávání tohoto bodu. Projednali jsme stanovený pořad 86. schůze Poslanecké sněmovny, kterou tímto končím. Připomínám, že zítra, v pátek 19. února, bude v 9 hodin zahájena 84. schůze Poslanecké sněmovny.
Přijde mi to rozumné. A zvyšuje to šanci, že ta důvěra občanů v kroky, které činí vláda, Sněmovna či Senát, bude prostě vyšší. Protože pokud nebudou naši občané věřit v to, že to vláda dělá chytře, rozumně, efektivně, pokorně, tak to nebudou dodržovat a je vlastně jedno, jaká opatření platí a jaká ne. To nikam nevede. A změníme ho jenom společně. Společně s občany. Byli to poslanci hnutí ANO, poslanci hnutí české sociální demokracie a poslanci Komunistické strany Čech a Moravy. Protože kdyby byla jiná většina, tak máme jinou vládu. Andrej Babiš jako premiér ztratil v klíčovém okamžiku většinu v Poslanecké sněmovně. Za normálních okolností je běžný politický nástroj v takovém okamžiku, že vláda odchází a vzniká jiná většina. Nemáme, jak rozdělit hlasy občanů. To znamená, tu klíčovou odpovědnost měl premiér, který v ten okamžik ztratil většinu. Některé strany byly šestkrát proti, respektive jediná strana byla šestkrát proti a pět dalších opozičních stran bylo pětkrát proti. Jediné, co se stalo, že premiér Andrej Babiš ztratil minulý čtvrtek podporu poslaneckého klubu KSČM. Opozice tento čas od čtvrtka využila velmi efektivně. Děkuji za pozornost. A myslím, že každý z nás, když se zamyslí nad tím slibem, by měl podpořit náš společný návrh, druhý bod, Ukončení nouzového stavu, k datu účinnosti pandemického zákona.
To znamená, obsahově je to stejný návrh, akorát s jiným termínem. Z mého pohledu by bylo vhodnější při jednom bodu hlasovat dva návrhy. Ale dám vám prostor ještě na popřemýšlení. Mám tady dvě přednostní práva. Případně kdybyste se za mnou zastavil a můžeme to probrat.
Nevím, jestli je to nevědomost senátorů, možná ano, senátorů za ODS, ale já jsem si nechal v pondělí vypracovat písemné stanovisko - mám ho na stole - legislativního odboru Poslanecké sněmovny a ta potvrdila, že tento typ ústavní stížnosti nespadá pod povinné rozhodování Ústavního soudu. To znamená, Ústavní soud se touto stížností nemusí zabývat v případě toho nouzového stavu. Mám to tady.
Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Návrh byl přijat. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Návrh nebyl přijat.
Bod 17, pozměňovací návrh pod písmenem F1 - 7549, pan poslanec Ferjenčík, rozšíření kompenzačního bonusu pro osoby v karanténě i na osoby, které nejsou účastny nemocenského pojištění.
Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat.
Děkuji, pane předsedo. To je celé usnesení, pro které hlasovala většina zdravotního výboru.
Návrh byl přijat.
Abych to správně vysvětlil, dovolte mi ještě něco říct k nouzovému stavu, což samozřejmě velmi souvisí. Hnutí SPD z těch šesti pokusů podpořilo nouzový stav pouze v prvním případě, jinak jsme vždy hlasovali proti. Hlasovali jsme proti, protože podle našeho názoru vláda epidemii neřídí. Začala Semaforem, potom to byl PES, dále to bylo trasování, dále to byla vakcinační strategie a podobně, vakcíny dodnes nemáme. To znamená, podle našeho názoru celá tato strategie řízení epidemie byla k ničemu a to jediné, co z toho zbylo, jsou plošné zákazy. Jsme přesvědčeni o tom, že sociálně-ekonomické dopady na celou společnost můžou být v budoucnu ještě větší než ty zdravotní. My rozhodně nechceme žádný chaos ani anarchii, ale vláda to neudělala. Vláda znovu - to jediné, co chce, tak je nouzový stav anebo něco podobného. A v podstatě pandemický zákon, o kterém dnes budeme mluvit, je překlopený nouzový stav. Je to ještě lepší než nouzový stav pro vládu, protože o nouzovém stavu jsme rozhodovali my tady v Poslanecké sněmovně po 30 dnech, dnes už v podstatě Sněmovna, pokud přijmete pandemický zákon, nebude rozhodovat o ničem. Bude o tom rozhodovat jeden člověk, bude o tom rozhodovat ministr, možná si to nechá posvětit vládou, ale to bude tak všechno. To znamená, tento pandemický zákon je obcházení parlamentní demokracie. Hnutí SPD navrhlo, aby po 14 dnech se k tomu vyjadřovala Poslanecká sněmovna. Tento návrh samozřejmě nebyl do pandemického zákona zapracován. A my jsme nechtěli ani po 30 dnech, protože 30 dnů je přece nouzový stav. Takže toto, pandemický zákon, je věc, která vládě, ministrovi, možná opozici, hejtmanům a všem ostatním vyhovuje daleko víc než nouzový stav. To byl první bod, který jsme chtěli, aby byl zapracován, kontrola, hlasování ve Sněmovně po 14 dnech. To také nebylo zapracováno. Nakonec se koalice se zbytkem opozice dohodla na jakési náhradě škody, s kterou my nemůžeme souhlasit. A za třetí, náš požadavek byl, aby přímo v tom zákoně bylo napsáno zdůvodnění. Zdůvodnění, proč vláda dělá která opatření. Mě by zajímalo například zdůvodnění, proč vláda dnes dělá plošná opatření, když evidentně nefungují, když se zvyšují počty nakažených. Takže budeme ještě přiškrcovat, zesilovat ta plošná opatření, až tady nezůstane vůbec nic. Takže na závěr. Dámy a pánové, pro hnutí SPD je - pandemický zákon a pandemická pohotovost se rovná nouzový stav a z hlediska parlamentní demokracie je to ještě horší, protože se k tomu už ani nebudete moci vyjádřit. Poslední věta, kterou tady řeknu, je, že hnutí SPD pandemický zákon rozhodně nepodpoří.
Kdo je proti? Kdo je proti? Hlasování číslo 48, přihlášeno je 150 poslanců, pro 126, proti nikdo. Mám informaci, že to bude trvat do 20.50, než se opravdu zpracují ty pozměňovací návrhy.
Já k tomuto otevírám rozpravu, tedy k tomu, jestli jsou splněny podmínky pro projednání ve zkráceném jednání. Nevidím nikoho, že by se mi... Prosím, pane poslanče.
Pro projednání tohoto zákona v nouzovém stavu rozhodně nebyly splněny všechny podmínky. Je to tak důležitý zákon, který nemůžeme projednávat velice rychle a ve zrychleném řízení. Není možné tento zákon schválit ve zrychleném řízení bez toho, že byste zradili své voliče, kteří vás dostali do této Poslanecké sněmovny.
Pauza je ukončena, takže budeme pokračovat.
Děkuji za slovo. Já budu reagovat jenom jednou poznámkou na vystoupení pana Volného. Takže my když potom půjdeme za našimi babičkami a dědečky, tak je budeme ohrožovat kvůli tomu, že vy se chováte nezodpovědně. To je něco, co já absolutně odmítám. Máme tady prázdnou galerii pro veřejnost a měli byste si sednout tamhle za ta skla, budete tam mluvit, budete tam sedět na galerii, budete tam mít spoustu prostoru, můžete si tam prskat, jak chcete, nebude tady nikoho ohrožovat, dáme vám tam knoflík a tam si můžete realizovat svůj politický program.
Takže tady máme člověka, který prokazatelně má být v karanténě a v té karanténě není, a to vám z nějakého záhadného důvodu nevadí. A za druhé, prosím vás, vy chcete uvalit povinné testování na děti, takže buďte tak laskaví, a pokud chcete, abych já nosil roušku, uvalte povinné testování na poslance. Přestaňte být pokrytci. Nenosíte roušky, nosíte je pod nosem, každý okamžik někoho potkám, že ji má sundanou tam ve foyer. Schvalte povinné testování všech poslanců před každou schůzí Poslanecké sněmovny! Já se budu testovat a potom budu nosit roušky.
Pane poslanče, prosím, vaše dvě minuty.
Děkuji za slovo.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, budeme pokračovat.
Členové vlády, paní a pánové, já se omlouvám.
Dobře, děkuji. To je stažení návrhu. To budeme hlasovat jako první, čistě zařazení do pořadu schůze. Potom jsou zde dva různé návrhy, jestli ho zařadit jako první, nebo druhý bod této schůze. Ty zde zazněly v tomto pořadí, takže bychom o nich hlasovali v tomto pořadí. Ještě počkám, až se všichni kolegové usadí. Prosím, přihlaste se znovu svými kartami. Zopakuji pro ty, kteří dorazili později, že nyní budeme hlasovat o pořadu. Stále přicházejí kolegové. Nejdříve o zařazení nového bodu Ukončení nouzového stavu, poté o tom, jestli to bude jako první, nebo druhý bod. Budeme hlasovat o zařazení nového bodu Ukončení nouzového stavu.
Děkuji.
Ještě počkám, jestli pan předseda chce něco doplnit. Nevypadá to. Máme zde tedy námitku proti hlasování. Kdo je proti? Takže budeme opakovat naše třetí hlasování. Je to tedy hlasování o zařazení bodu Ukončení nouzového stavu. Kdo je proti? Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro pevné zařazení jako první bod. V tom případě tento bod máme zařazený do schůze, ale nemá pevně určený bod.
Vážené dámy a pánové, no, já musím říci, že tady vidím neskutečný alibismus ze strany KSČM. No nezlobte se na mě, tak to tedy je neuvěřitelná situace! Takže kdy o tom tedy chcete hlasovat, když ne dnes? Já vím, že to tam je zařazeno jako tím pádem poslední bod, ale taky vím, jak to tady dopadá potom reálně! Takže proto říkám, nechápu to hlasování KSČM teď, protože když v médiích opakovaně říkáte, že chcete rušit protiústavní nouzový stav, tak teď, když o tom máme hlasovat, tak o vaše tuším tři hlasy to teď neprojde. Tak tomu fakt nerozumím! Když neprošel první bod, tak tedy jako druhý bod. Země potřebuje nový přístup. Lidé si musí koupit boty, rukavice nebo se jít ostříhat. Cíleně potřebujeme chránit ohrožené skupiny.
A druhým navrhovatelem se stejným obsahem byl pan předseda Stanjura. Prosím, abyste v pozici navrhovatele vystoupil.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Nebudu opakovat ty věty. Ráno to byl ještě předpoklad, dnes už je to skutečnost. Já jsem ještě během dne konzultoval se svými kolegy ze Senátu, mluvil jsem s předsedou našeho senátorského klubu a je opravdu vysoká naděje, že Senát by mohl tento zákon projednat příští středu a schválit. Dovolte mi tedy, abych přečetl návrh usnesení, které pak podám i v rozpravě. Návrh usnesení. Věřím, že to usnesení může podpořit většina Poslanecké sněmovny. A říkám, ty hlavní důvody i ty naše pochybnosti o tom, zda jsme zcela jistě v ústavním stavu, nás vedou k tomuto návrhu a věřím, že pokud Sněmovna tento návrh přijme, tak minimálně od doby účinnosti tohoto zákona ta právní jistota bude pro všechny zcela jasná a nemusíme pak vést polemiku, zda to opovažujeme za stav ústavní, či neústavní. Děkuji za pozornost.
Vážený pane předsedo, členové vlády, paní a pánové. Dovolte mi, abych uvedl důvody, proč jsem podporoval jak svolání mimořádné schůze, tak zařazení tohoto bodu. Jako mladý začínající politik jsem v roce 1991 byl poslancem Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky a podílel jsem se na přijetí Listiny základních práv a svobod. To platí nejen pro státní správu, ale platí to i pro vládu. Děkuji kolegovi Víchovi, který formuloval společně se mnou ten návrh usnesení. To bylo pro mě rozhodující. Měl jsem zkonzultováno s mnoha lidmi, kteří se zabývají jak epidemiologií, jak zdravotním systémem, jestli to půjde, nebo nepůjde. Ale to rozhodnutí vlády mě opravdu překvapilo. Není to pravda. Žádost hejtmanů není změna pandemické situace. A nebudu hlasovat ani pro návrh usnesení, které přednášel kolega Stanjura. Před tím výrazně varuji, protože to nepovažuji za možné.
A sama vláda tam má řadu důležitých změn, pro které stojí za to tento zákon schválit. Samozřejmě to nevyřeší všechny problémy, je to pouze právní rámec pro vládu, aby situaci lépe zvládla a neměli jsme zde pořád nouzový stav.
Tak to bylo vystoupení Pirátů. Takže ve 14 hodin budeme pokračovat.
Čili třetí čtení tisku 317 jako třetí bod.
Prosím, pan předseda Jurečka.
Svítí tam pořad schůze.
Já bych v této fázi rád zrekapituloval, že už 16. února byl do sekretariátu předsedy Poslanecké sněmovny doručen návrh - žádost pana poslance Tomia Okamury o zařazení nového bodu, tak jak jej přednesl nyní na mikrofon, týkající se ukončení vyhlášeného nouzového stavu. Stejná žádost o den později přišla i ze strany pana poslance Lubomíra Volného. Třetí žádost tohoto typu podle stejného paragrafu byla načtena nyní předsedou klubu ODS.